Já to považuji za chybu, protože na divokém brexitu neprodělá pouze Británie, ale celá Evropská unie včetně České republiky. Neptám se kvůli Velké Británii, ale kvůli České republice, našim občanům a našim firmám. A vy jako premiér byste měl přednostně hájit zájmy občanů České republiky. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji za dodržení času. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Je u lékaře.
Nadále není jasné, jaký je plán Spojeného království. Možných variant je samozřejmě ve hře několik. Česká vláda se snaží svým návrhem ochránit zájmy českých občanů, kteří ve Spojeném království pobývají, pracují a studují. Právní úprava je koncipována jako dočasná a předpokládá reciproční kroky na britské straně. Žádný z dosavadních kroků britské vlády nenasvědčuje, že by tomu tak být nemělo. Výčet zcela jistě není úplný, ale vláda se snaží minimalizovat aspoň některé negativní důsledky brexitu. Jsme připraveni reagovat na vývoj, který nastane. Včera v parlamentních interpelacích znovu potvrdila, že mezi ně počítá časové omezení pojistky či možnost jednostranného britského vypovězení. Reformuje se politický vyjednávací tým. Já jsem s ním jednal, když jsem byl na návštěvě v Londýně.
Prosím.
Můj dotaz zněl, s kým jednáte v Evropské unii a na koho tlačíte, aby jednal s Británií o tom, o čem rozhodl britský parlament, protože v případě, že Evropská unie s Británií nezasedne k jednomu stolu a nebude dále jednat, tak skutečně hrozí tvrdý brexit.
Mám tady jednu přihlášku faktickou. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tuto záležitost zevrubně komunikovali na výboru pro zdravotnictví. Domnívám se, že tato novela je velmi přínosná a záslužná, a za sebe doporučuji její přijetí.
Pan ministr zdravotnictví. Já jsem to trošku moc urychlil. Prosím. Děkuji. Já se podívám, jestli máme ještě někoho dalšího do podrobné rozpravy. Táži se na závěrečná slova. Je vám známo, co nám tady přednesl pan poslanec Mašek, takže to již nebudeme opakovat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Mám tady zájem o vystoupení s přednostním právem.
Děkuji za slovo.
Máme ho v mnoha případech lepší, než je. A proč stále dokola vylepšovat něco, co už dobré je? A chápu, jaké jsou tam ty podmínky. Ale na druhou stranu zase vím, jaké podmínky připravíme nebo jaké nejasnosti přijdou pro orgány činné v trestním řízení. Dovolím si tedy navrhnout zamítnutí tohoto zákona hned v prvním čtení, byť vím, že většina z vás pro to hlasovat nebude.
Registruji váš návrh. A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do rozpravy. Děkuji. Já si to zaznačím.
Stává se mi to jednou za dvacet let, možná za padesát, ale výjimečně musím souhlasit s komunistickým poslancem panem kolegou Ondráčkem. A to hned ve třech otázkách. Kdy přichází vláda s tímto návrhem zákona do Poslanecké sněmovny? Naprostý standard. Dva a půl roku to trvá exekutivě. A tohle je fakt jako neuvěřitelně jednoduchá věc. A pak se přijde do Sněmovny a začne se říkat, musíme zkracovat lhůty na 30 dnů. Takže první zloba tak trochu na ministra, který... Já vím, že on za to osobně nemůže, protože on v té době byl ministrem čtyři měsíce, ale spíš na to ministerstvo. Prostě ta exekutiva se fakt musí naučit. A už jsme se tady dneska o tom bavili, jestli nějaká novela jednacího řádu nemá říct prostě, jestli chcete směrnici, musíte ji přinést aspoň osm měsíců dopředu. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka. Zajímalo by mě, kdo to vyjednával a jakým způsobem to vyjednával. Kdo je zodpovědný za exekutivu. Kdo byl zodpovědný za exekutivu v minulém volebním období za vyjednání takovéhoto typu směrnice? Dokonce ještě s touhle jakoby beneficí, beneficí do plusu. Bod tři podtrhaný už máte, že je povinnou. Nebo někdo, kdo podtrhoval, zapomněl podtrhovat. Ale to je jenom taková poznámka na okraj. Myslím, že se tím každopádně musíme zabývat. A poslední poznámka. Zase to tady do jisté míry řekl pan poslanec Ondráček, ale já se k tomu také přihlašuji. Ty nekonečné poučovací povinnosti, ale říkal jsem to tady v jiných zákonech. Ty nekonečné poučovací povinnosti, které máme vůči kdekomu, vedou přece k naprosté formalizaci těch úkonů. Mně tohleto nepřipadá normální a myslím, že bychom to neměli v těch zákonech prohlubovat, protože bych řekl, že to není příliš časté. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Já vám rozumím, zbývá minuta. Sejdeme se příští týden v úterý ve dvě hodiny. Budeme pokračovat body z bloku druhých čtení. Prosím.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Do rozpravy je přihlášen s faktickou poznámkou... To mohu ověřit, až přijde opravený písemný text. Pokud ale v rozpravě nikdo nechce hovořit, mohu rozpravu ukončit. Není tomu tak. Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Máte slovo.
Navrhuji to opravit a napsat správně.
Takže to by byla věc k hlasování. A potom bychom hlasovali o návrhu jako celku, jestli nemáte výhradu proti tomuto postupu. Výhradu nevnímám, takže nejdříve odhlasujeme legislativně technickou připomínku pana kolegy Čižinského. Kdo je proti? Legislativně technická připomínka byla přijata. Požádám sněmovnu o klid. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím projednávání končí.
No, dobře, tak máte přednostní právo, ještě jsem nezahájil hlasování.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom chci potvrdit tuto dohodu.
Tak děkuji, pane ministře. No, já jsem ho zahájil. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Takže prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já ještě trochu k historii tohoto problému. Proto je v současné době garance, že tato norma je průchodná a bude možno našim rybářům, ať užitkovým rybníkářům, tak spolkovým, tyto škody proplácet. Jako spolupředkladatelé jsou skutečně podepsáni členové všech klubů zasedajících ve Sněmovně.
Naskočila mi tady faktická poznámka pana poslance Gazdíka, ale nyní...
Já budu velice stručný. Má sněžit.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedající, vážení členové vlády, na půdě Poslanecké sněmovny čas od času projednáváme návrhy zákonů týkajících se cizinců. Vzpomínám si, že jedním z posledních takových jednání bylo řešení pražských směnáren, zda cizinci mohou reklamovat nevýhodný kurz do jedné nebo tří hodin a tak podobně.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Takže já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Takže víme, o čem hlasujeme. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, já nebudu nijak dlouhý ve svém projevu. Návrh definice vypracovala Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu sdružující evropské země včetně České republiky, státy Severní Ameriky, Argentinu a Izrael. I když byla Česká republika dosud uchráněna nejhorších projevů rasisticky motivovaného extremismu, je v Evropě patrný vzestup antisemitských projevů. Tato definice má význam nejen ve vztahu k našim tradicím a hlubokým vztahům ke Státu Izrael, ale i dobrému soužití s našimi Židy a dalšími etnickými a národnostními skupinami. Byl to britský parlament, izraelský Knesset, parlamenty Rakouska, Rumunska, Německa, Bulharska, Moldávie, Slovenska, Litvy, Makedonie a Nizozemska. Nyní usnesení přečtu: "My, poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v souvislosti s připomenutím Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti přijímáme tuto právně nezávaznou pracovní definici antisemitismu. Antisemitismus je určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu směřují proti židovským i nežidovským osobám anebo jejich majetku, proti institucím a bohoslužebným místům židovských obcí."
Děkuji a dle dohody předsedů poslaneckých klubů se rozprava nebude vést. Takže tedy nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Jedná se o Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Zeptám se, zdali máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče.
Takže já bych s dovolením načetl usnesení.
To znamená, závěrečné slovo tedy ne, takže přistoupíme k rozpravě podrobné a prosím, pane poslanče, načtěte usnesení. Já vás poprosím opravdu o klid, protože si tady stěžují poslanci, že neslyší. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Prosím. A prosím o klid!
Ano. Po již pevně zařazených bodech. Děkuji.
Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Momentálně nemohu najít, jaké to je číslo. Ale určitě mi rozumíte.
Je to tisk 165, je to zákon...
A potom bych poprosil dva body na úterý 12. února. My tam máme už dva pevně zařazené body. Ano, přesně tak, děkuji.
A ten předešlý tisk 179 bylo jenom co?
Bod č. 3 jsem navrhoval.
Tak.
Děkuji.
Zeptám se ještě, jestli jsou nějaké další návrhy. Nejsou. Takže my tedy budeme teď hlasovat o těch přednesených návrzích. Omlouvá se od 9 do 10 hodin z osobních důvodů pan poslanec Martin Kolovratník. Takže budeme hlasovat.
V podrobné rozpravě byla načtena tři usnesení.
Návrh byl zamítnut. Návrh usnesení nebyl přijat.
Máme zde poslední usnesení, které načetl za ODS poslanec Jan Skopeček.
Já chci zareagovat na pana kolegu Bláhu. A já s ním paradoxně v jedné myšlence budu souhlasit. S touto myšlenkou absolutně souhlasím.
Děkuji. Následující faktické poznámky pana poslance Pávka a pana poslance Bláhy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych rád tu debatu vrátil tam, kam patří. To nejsou útoky ani na nové ministry. To je skutečně o tom, a vy víte, jak ta praxe na těch ministerstvech funguje. To je ta praxe a ta je špatná. To znamená, když přijde nový ministr a má snahu to tady uspíšit, a já mu v tom fandím, tak se musí postarat o to, aby ta implementace byla čistá, aby z toho vypadly tyto přílepky.
Děkuji.
Kolik je vládních zákonů a kolik poslaneckých. Podívejte se na to. Kolikrát se propůjčíme k tomu, aby vznikl nový zákon, aby se to urychlilo, nemusela se k tomu dělat RIA. Takže pojďme si zase, vyzývám vás, na to sednout, pojďme si to nahovořit. Já myslím, že na řadě věcí se shodneme. Nemůžeme to všechno házet jenom na úředníky, musíme si posypat také trošku svoje hlavy.
Prosím, máte slovo.
Tady, pane kolego, nejde teď o kvalitu, nejde o debatu, kterou vedeme nad jednotlivými zákony.
Faktická poznámka pana poslance Munzara. Máte slovo, pane poslanče.
Takže je to naše odpovědnost. A já ještě ze své zkušenosti jenom takovou poznámku. To znamená, já jsem absolutně proti zkrácení lhůty. A je to i ochrana nás poslanců.
Ne. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?